Kdo se dál hlásí do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na zájem o závěrečné slovo? Není. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které se nikdo nehlásí. Je to tak, paní poslankyně? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh usnesení byl tedy schválen. Posledním bodem našeho dnešního jednací dne je
Děkuji za slovo, pane předsedající. V globálu mohu konstatovat, že za klub ANO nemáme nějaký výraznější problém s touto zprávou. Chtěl bych jenom uvést některá data. V roce 2022 proběhlo 33 kontrolovaných akcí, bylo kontrolováno 167 osob a byl zkontrolován majetek a peněžní prostředky státu v hodnotě 167 miliard korun. Bylo podáno za 110 milionů korun oznámení o porušení rozpočtové kázně a padla dvě trestní oznámení. Celkově mohu říct, že k vypořádání kontrolních závěrů došlo, nicméně vždy v každém roce tam visí některé problémy, které nebyly vypořádány s jednotlivými kontrolovanými oblastmi ministerstvy, případně vládou. Bylo by poměrně dobré, kdyby NKÚ dodal informace o tom, jakým způsobem došlo k vypořádání těch neuzavřených jednotlivých věcí. A mám jednu malou poznámku.
Takže členové kontrolního výboru, vážený pane předsedo kontrolního výboru, děkuju.
Také děkujeme. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té se nikdo nehlásí. Není tomu tak. Návrh usnesení byl načten, já ho ještě zopakuji, abyste věděli, o čem budeme hlasovat. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Co se týče faktických poznámek, hlásí se ještě pan poslanec Síla? Nebo to bylo z předchozího hlasování? Pravděpodobně z předchozího hlasování.
Kdo je pro, že se zpravodajem stane pan poslanec Bžoch? Kdo je proti?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně.
Žádnou přihlášku nevidím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Děkuji. Vedle toho však návrh přináší také některé zásadnější změny, které se týkají provádění sociálního pojištění. Návrh zákona nepřináší žádné podstatnější změny týkající se dávek sociálního pojištění. Tato forma podávání žádosti o důchod se zachovává, avšak ruší se dosavadní místní příslušnost vázaná na bydliště žadatele. Žádost o důchod bude tedy možné podat u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, což přispěje k většímu komfortu pojištěnců, tedy klientů. Důchody se budou jednotně vyplácet na kalendářní měsíc, což bude pro důchodce též pochopitelnější. Dosud byl u České správy sociálního zabezpečení uplatňován poslední termín pro výplatu 24. den v měsíci. Tato změna je ve prospěch důchodců, neboť řada z nich obdrží důchod v rámci měsíce dříve, a odpovídá to technickým možnostem České správy sociálního zabezpečení. Napravuje se nedostatek poslední změny u penále, kdy se přešlo na úpravu penále podle předpisů občanského práva a opomněla se změna u penále při splátkovém režimu.
Není pravda, jak pan premiér tady tvrdil, že on se zasloužil o taxonomii. Spekulovalo se dokonce o tom, že odpovědní komisaři pod vedením Timmermanse záměrně vyčkávali, až skončí v úřadu německá kancléřka Merkel, neboť bylo všeobecně známo, že postoj nové německé vlády bude vůči jádru a plynu ještě odmítavější. Český premiér Babiš se spolu s ostatními spojenci o zahrnutí plynu a jádra silně zasazoval. Byl to výsledek nátlaku v průběhu roku 2021 a předchozích let. Zemní plyn byl označen jako přechodný zdroj. Ale zpět ke Green Dealu a klíčové legislativě, která ho má realizovat. Auto už bude v podstatě asi luxus, pokud to tak dopadne a pokud tohle šílenství nezměníme v příštích evropských volbách. Vždyť to mají v programu! Proč všechno, co tam mají, neplní? Před námi leží obrovský úkol. Česká republika jako všechny země EU plně podporuje Pařížskou dohodu a my plníme své závazky. Česká republika je také plně odhodlána pracovat na dlouhodobé strategii, která by vedla k uhlíkové neutralitě. Evropská unie jako celek je připravena podstatně změnit své hospodářství, aby dosáhla uhlíkové neutrality, ale Evropská unie však nemůže vyřešit tento problém sama, bez zbytku světa. Všichni, kdo nejvíce přispívají ke znečištění životního prostředí vedoucímu ke změně klimatu musí najít politickou odvahu a podílet se na řešení. Zároveň nemůžeme a nebudeme poškozovat to nejlepší z našich ekonomik." Ale to už děláme. Co to povídá, jaká auta na syntetická paliva? Po tom, co jsme investovali tolik miliard do snížení spotřeby a emisí aut se spalovacími motory?
Nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Babiš.
Tak, vážený pane prezidente, my na ně myslíme. Hnutí ANO je tady pro těch milionu voličů, kteří ve volbách někoho volili a nemají to zastoupení. Má problém od nástupu této vlády, protože ta neumí sestavit ani rozpočet, ani vlastně nepochopila, že tady jsou nějaké příjmy. Fialu rozčílilo nepřipravené čerpání bruselských miliard." Takže to pan premiér taky vyslyšel. Ano, kontrakt ještě posoudí Evropská komise, protože samozřejmě Evropská komise všechno rozhoduje. Co já budu dělat, když tam mám 520 000 followerů, ne? Jak já budu komunikovat? Vrátím se k elektřině. Vláda a pan premiér se strašně chlubili, jak zastropovali cenu elektřiny, a kde ji zastropovali? Takže Slováci budou platit třikrát méně. Pane premiére, prosím vás, já vím, že vaše vláda hlavně diskutuje a nedělá nic, ale zkuste nějakou action! On si to každý tam spočítá. Takže bankrot jsme vyvrátili - krásná tabulka, stokrát opakovaná lež. Takže bankrot není, už jsem rád, že to neopakoval pan premiér. Mě vždycky fascinuje, když slyším na tom zasedání, jak Viktorovi Orbánovi vyčítali, že: Ty seš kámoš Babiše!
To považujeme za mimořádně důležité, stejně tak jako právo příjemců důchodů vybírat si svůj důchod na pobočkách České pošty v hotovosti. Zde ale apelujeme na vedení Ministerstva práce a sociálních věcí i na celou vládu, aby v dostatečném předstihu personálně i kapacitně posílila pracoviště České správy sociálního zabezpečení nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech v rámci České republiky. S tím se musí začít opravdu okamžitě, protože se tam dá jednoznačně očekávat největší nápor těchto žádostí, jelikož zde fakticky žijí a pracují až stovky tisíc občanů, kteří sice mají trvalé bydliště jinde, ale úřední záležitosti si budou vyřizovat právě zde, v místě jejich faktického pobytu.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a ptám se, zda někdo další se hlásí do rozpravy? S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil. Chci se vás zeptat, pane ministře a paní zpravodajko, zda si chcete vzít závěrečná slova?
Jsem ráda, že pan ministr objasnil, že to do tohoto zákona, to, o čem jsem mluvila, nebude dávat. Já jsem určitě pro, aby pracující důchodci se podpořili při jejich práci, ale teď se budeme muset také bavit o tom, kdy vlastně oni do toho důchodu půjdou a jestli budeme mít ještě v těch 67 nebo 68 ty důchodce, kteří budou chtít pracovat.
Pan ministr tedy nechce závěrečné slovo. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Žádný takový návrh nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Já se ptám, zda jsou nějaké další návrhy k přikázání výborům? V tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.
Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. "Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova zástupce Rady České televize, zpravodajské zprávě poslance Ing.
Já vám také děkuji.
Pan ministr předložil novelu zákona o státním podniku, kde chce navýšit základní jmění obecně státních podniků, ale v tuto chvíli se to dotýká právě státního podniku České pošty. Pan ministr říká, já vám ho představím v dubnu, v květnu - a on je červen a my ho pořád nikdo neznáme. Na včerejším kulatém stolu jsme se konečně dozvěděli, že dozorčí rada dostane transformační plán 27. června a 28. června by ho měla projednávat vláda. Jsem přesvědčena o tom, že Poslanecká sněmovna by měla vědět, o kolik se bude navyšovat základní jmění jednotlivých státních podniků, a měla by také vědět, kam tyto finanční prostředky poté budou směřovat. Takže já se samozřejmě k tomuto pozměňovacímu návrhu ještě přihlásím. Myslím si, že určitě v této věci je dobré komunikovat, a že když tedy říkáte, že jste odvážný, tak odvážný nejste, protože kdybyste odvážný byl, tak byste včera na ten kulatý stůl s těmi starosty přišel. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, vážený pane předsedající. Pak možná v nějakém režimu, který by znamenal samozřejmě výjimku ze strany Ministerstva financí, by mohly mít účty u komerčních bank.
Děkuji. Je zde s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Peštová.
Dobrý den, vážený pane předsedající, milé dámy, pánové. Já tedy budu rád, pokud nám to pan ministr vysvětlí.
Na Ministerstvu financí se vybudovala Státní pokladna za 7 miliard korun, abychom tam právě měli všechny tyto státní podniky, měli tam příspěvkovky, aby byl přehled prostě o jejich hospodaření. Proč by teď tedy Budvar, státní podnik, neměl mít tyto účty tam, kde by je podle mě mít měl? Mohl byste to prosím vysvětlit? Já vím, že pokus o tento pozměňovací návrh tady už byl v minulosti. Já jsem tedy nesouhlasila s tím, aby se znovu otevřelo druhé čtení. Tak proč tyto pokusy, o co jde?
Ještě pan ministr Jurečka.
Proto je potřeba, aby tady zůstala zachována tato možnost.
S přednostním se hlásí ještě pan ministr.
Děkuji. Já jsem nechtěl zneužívat závěrečného slova, aby případně byla možnost reagovat, ale já se pokusím být velmi stručný a nekonfliktní ve své odpovědi. Plán transformace - a tady prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně, nemáte pravdu. Já jsem tady, a našel jsem si to i ve stenu, při té naší debatě o České poště jasně uvedl, že plán transformace České pošty, a vyhledal jsem si i tu danou pasáž, bude předložen do konce června tohoto roku.
Tak já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, než se dostanu ke svému pozměňovacímu návrhu, tak všichni víme, proč tady zákon o státním podniku schvalujeme, proč se má navyšovat základní jmění. Na tento kulatý stůl jsem pozvala ministra vnitra. Pravdou je, že na ten kulatý stůl přišel ředitel České pošty, pověřený ředitel, ten byl odvážný, i s paní ředitelkou, a přijeli tam především starostové, kteří předávali ty praktické zkušenosti, jak to v tuto chvíli...
Přeruším vás, paní poslankyně, je špatně slyšet.
Na tomto kulatém stole byli přítomni starostové i primátoři, nebo respektive primátor. Byla jsem velmi ráda, že tam právě bylo zastoupení velkých i malých měst, aby mohli říct, jak to vypadá teď a jakou mají praktickou zkušenost v rámci České pošty. Já považuji tento zákon za důležitý. Protože musím říct, že já jsem včera měla, a podotýkám a zdůrazňuji, pocit, že těch 300 poboček, které se uzavírají, tak to na mě i působilo, že to je právě i z důvodu prodeje toho státního podniku, kdy tedy Ministerstvo vnitra teď rozhodlo, že se všechno bude prodávat elektronickou aukcí. Byli tam starostové, kteří říkali, že jim to způsobí velké problémy ohledně přístupových komunikací, že byli s Českou poštou už dohodnuti, že si ten objekt koupí. Víte sami, že o tom, kolik dá to dané město do té elektronické aukce, o tom musí rozhodnout orgán toho města. To znamená, že to všichni vědí, do jaké výšky v rámci té elektronické aukce ta daná města půjdou. A musím říct, že když jsme se zeptali, na co půjdou ty finanční prostředky z prodeje těch budov, tak odpověď byla následující: Finanční prostředky z prodeje budov České pošty půjdou do provozu a pro budování nových poboček. Tak nad tím jsem se opravdu pozastavila. Pan ředitel to pak trochu formuloval, že to bude modernizace a tak dále. A ti starostové všichni, kteří tam včera byli, tak jsem se jich zeptala, jestli jim byla nabídnuta Pošta Partner, těm velkým městům. A jim to nabídnuto nikdy nebylo. Bylo to nabídnuto jenom malým obcím, a protože ty některé menší obce nechtěly jít do Pošty Partner, tak se prostě rozhodlo bez jakékoliv komunikace s partnery v území, což jsou ti starostové, a dotýká se to 103 samospráv, že tedy u nich se od 1. července ty pobočky zavřou. Musím férově říct, že tam tedy i zaznívalo to, že budou rezervační systémy, pane ministře. Že budou moci lidé se tedy objednat na nějakou dobu. Bylo nám řečeno, že ano. Předávám Patrika Nachera, který tam byl včera přítomen. Ale skutečnost je úplně jiná. Můžeme říct, že to je okolo milionu a půl, ne-li více. Já jsem prostě přesvědčena, že se to nedělalo podle těch kritérií, protože ta analýza je opravdu pořád tajná, nikdo ji neviděl. A jsem také přesvědčená o tom, že nikde nebude v mnoha případech to kritérium, které bylo slibované, že tedy lidé nebudou cestovat delší vzdálenost, než jsou tři kilometry.
Doplněním této právní úpravy je možno předejít případným rizikům spojeným s tím, že by stávající stav mohl být shledán protiústavním. Dále se v této souvislosti navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti již dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Děkuji vám za pozornost.
Já budu velmi stručný, protože meritum věci a zákona představila paní ministryně Černochová, které za to děkuji. Pan místopředseda Patrik Nacher byl součástí toho týmu, kde to bylo debatováno. Je to vzácný příklad konsenzu tady napříč Poslaneckou sněmovnou, který může pomoci dobré věci.
Já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Kdo je proti? Hlasování 3, přihlášeno 138, pro 125, proti nikdo. Tímto tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se, jestli je zájem o závěrečná slova? Pane předsedo? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. Děkuji za spolupráci všem kolegům a kolegyním. Prosím, aby se ujal slova.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, veřejnosti. Tím primárním důvodem předložení novely tohoto zákona je to, abychom provedli změny v oblasti agenturního zaměstnávání a dále abychom reagovali také na změny na trhu práce. Tolik stručně na úvod.
Pan ministr to zde dostatečně odůvodnil, nebo řekl. Dočasné přidělení musí být tak dlouhé, aby ho nebylo možné považovat za přechodné. Za po sobě jdoucích pět let nesmí přesáhnout tři roky. Navrhuje se zrušení institutu pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku. Je zde navrženo zdvojnásobení kauce z půl milionu na milion.
Děkuji, paní poslankyně, a já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, čímž končím obecnou rozpravu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Ještě se zeptám na závěrečná slova. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jakožto garančnímu? Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu? Zahajuji hlasování. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Vít Rakušan a já ho prosím, aby se ujal slova.
Hezký den. Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Jedná se o druhé čtení. Cílem novely zákona o státním podniku je umožnit zvýšení kmenového jmění státního podniku ze státního majetku. Zvýšení bude možné provést z majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, které plní funkci zakladatele státního podniku. Návrh obsahuje pojistky, tedy podmínky, za nichž může takové zvýšení kmenového jmění být realizováno. Za další předchozí souhlas vlády. Potřeba zavedení navrhované možnosti zvýšení kmenového jmění státního podniku se projevila v diskusích o řešení aktuální situace u podniku Česká pošta. Z tohoto důvodu se též prací na novelizaci ujalo Ministerstvo vnitra, ale za úzké spolupráce s Ministerstvy průmyslu a obchodu a financí. Návrh již projednal garanční hospodářský výbor, který Poslanecké sněmovně doporučil návrh zákona schválit v předloženém znění.
Děkuji, pane vicepremiére.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče a já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Kocmanová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda zastoupila kolegu Jakuba Michálka, který je dnes omluven, a ráda bych odůvodnila pozměňovací návrh...
A já vás přeruším a poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit, případně si vyřídit vše před sálem.
Děkuji.